Takže tím, že jste ten návrh zákona dvakrát podali, jednou jako vláda, jednou jako poslanecký, tak jste vlastně dokumentovali, že tento přístup možný je, pokud jste ten návrh zákona mysleli vážně. Taky to nepodával ministr životního prostředí, ten poslanecký návrh bývalý, ale bývalý ministr průmyslu, dopravy, obchodu a podobně.
Eviduji jednu faktickou poznámku, tu má pan místopředseda Havlíček, a poté jsou tři přednostní práva, pan ministr Bartoš, pan premiér Fiala a paní předsedkyně Schillerová.
Z mé strany nebyla úplně fatální kritika, já jsem dokonce řekl, že si uvědomuju, že to vůbec nemáte jednoduché, řekl jsem i ty argumenty. Ale argumentovat, pane ministře, tím, co jsme plánovali někdy před rokem... To jsou objektivní fakta, čili to už je ovívání mrtvé pokojské diskutovat o tom, co kdo plánoval někdy před rokem. To je přece úplně jednoduché a to je to, co mně na tom vadí.
Děkuji. Další faktická poznámka pana ministra.
Partnerem pro EIB je Česká republika zastoupená Ministerstvem financí. Vy si fakt myslíte, že budeme tyto peníze brát na úkor dopravní infrastruktury? Hledáme levnější finanční nástroj, to by mělo být ve společném zájmu. Říkal jsem, že ho použijeme, pokud to bude výhodnější než emise státních dluhopisů, nic víc, nic míň. A mimochodem, ten střednědobý výhled, to není cár papíru, já jsem to říkal v prvém čtení. Vy jste dopustil, že za vašeho působení v čele rezortu se podepsaly smlouvy, které nebyly kryté ve střednědobém výhledu, zdaleka nebyly kryté. Takže my jsme zdědili vnitřní dluh, je to pravda. Kdybychom použili vaše čísla, tak nejsme schopni pokračovat v rozestavěných stavbách. A takhle se podle mě nedá rozpočtovat. Když uzavřu smlouvu, je to mandatorní výdaj. A víme, že nemohou být jednotné smlouvy, to není žádné překvapení. Takže to je věc, která v tom prostě chyběla.
Já vám děkuji. Děkuji.
Děkuji. Já si dovolím reagovat na vystoupení pana ministra financí. Zároveň tady pan ministr financí řekl, že všichni ministři jsou při projednávání kapitol státního rozpočtu. My tady dneska schvalujeme nejdůležitější zákon roku a podívejte se za mě, kolik je tady ministrů při schvalování zákona ve třetím čtení? Moc jich tady nevidím, jednoho, dva, tři...
Náš návrh prošel prvním i druhým čtením. Stojíme si za návrhem rozpočtu v té podobě, se kterou jste se mohli seznámit. Když jsem tady vystupoval minule v prvním čtení, tak jsem říkal řadu klíčových argumentů, proč věřím, že rozpočet, který vám předkládá naše vláda, není sice nějakým ideálním stavem, který bychom si třeba všichni přáli, ale rozhodně je v tuto chvíli přijatelnou, realistickou a vlastně jedinou správnou volbou. Naše vláda se pomocí předkládaného návrhu rozpočtu snaží využít všechny dostupné možnosti, abychom českým občanům a firmám zajistili co nejpřesnější a pokud možno rozsáhlou pomoc v mimořádné situaci, abychom prostě České republice poskytli co největší šance na dlouhodobý rozvoj. A to je cíl i té pomoci, kterou poskytujeme. Jednak čas na systémové překonání energetické krize, ale především, a to je důležité, nezanedbatelnou míru jistoty pro naše firmy a pro naše občany, jistoty, že tuto krizi zvládnou. Proto jsme taky na pomoc lidem a firmám vyhradili přes 200 miliard korun a z toho 100 miliard korun jde na zastropování cen energií. Ministerstvo práce a sociálních věcí, když mluvím o pomoci a podpoře, získává oproti roku 2022 o více než 141 miliard korun navíc na příspěvky a dávky pro občany, pro ty občany, které aktuální krize nejvíce ohrožuje. Tyto mimořádné výdaje jsou potřebné, jsou to výdaje na pomoc občanům a firmám, a vláda tyto výdaje řeší pomocí mimořádných krátkodobých nástrojů tak, aby se vyhnula tomu, že bychom tady zaváděli některé daňové zatížení, které by tu bylo takzvaně na neurčito. Proto používáme mimořádné krátkodobé nástroje. Návrhy prošly Senátem, vyšly ve Sbírce zákonů. Stejně jako se od prvního čtení nezměnila povaha rozpočtu a potřeba chránit naše občany a samozřejmě nutnost reagovat na aktuální krize, nezměnilo se od té doby ani naše odhodlání investovat do řešení dlouhodobých projektů České republiky, a to je důležité. Tak jsme proti letošnímu roku přidali téměř 23 miliard na modernizaci armády, abychom dokázali reagovat na současná rizika. Podobně důležité jsou investice do dopravní infrastruktury, kam posíláme o 29 miliard navíc. Poslední prioritou, kterou tady zmíním, jsou investice do vzdělání. Je to rozpočet, který České republice zajistí bezpečí, který lidem pomůže překonat energetickou krizi, a dokonce nám v rámci možností dovoluje investovat do budoucnosti, do infrastruktury, do vzdělání, do vědy a inovací. Rozpočet reaguje na kritickou situaci, na kritickou bezpečnostní situaci v Evropě, reaguje na energetickou krizi, tedy na vlivy, které jsou mimo naši kontrolu.
Dneska bohužel nemám sklenici - jestli někdo nechápe příměr spojená nádoba a jedna sklenice, tak je to buď nepochopení, nebo záměrné nepochopení. Žádný rozpor mezi ekonomickými ministry není, žádný chaos v číslech není. Řekli jsme, že máme dva nástroje mimořádných příjmů na mimořádné výdaje a že záleží na parametrech. Pokud jeden z těch příjmů je fiskálně významnější, tak ten druhý je nižší a naopak. Vzpomeňme si na kritiku v prvním čtení, že to nemáme legislativně ukotvené. Povedlo se to, co jsme tady slibovali v prvním čtení. Oba dva zákony jsou ve Sbírce zákonů před finálním hlasováním o podobě státního rozpočtu. Tato výhrada tudíž neplatí. A teď slyším, že se buď tolik nevybere, nebo že se vybere více. My jsme přiznávali a přiznáváme, že těch nejistot je hodně, že ten odhad 100 miliard je konzervativní. My jsme nakonec vsadili na variantu, že fiskálně významnější bude zastropování cen u výrobců. Ta čísla se dají mnohem lépe predikovat a mnohem lépe odhadovat. Už to bude platit od zítřka, od 1. prosince, takže jsme to aplikovali včas, toto evropské nařízení. A logicky, pokud zastropujete ceny u výrobců, nebudou mít vyšší nadměrné zisky, a tudíž bude nižší výběr z windfall tax a naopak. Kdo to nechápe a nerozumí? Já tomu nerozumím, jak to může někdo nechápat. Už to legislativně ukotvené je. Ale co je důležité - na co ty peníze použijeme: na kompenzace domácnostem, malým, středním firmám, také velkým firmám. A my jsme tady v průběhu celého roku poslouchali příklady ze zahraničí. To jsou fakta. Já ještě říkám, počkejme na závěrečné účty roku 2022 všech evropských rozpočtů. Máme k tomu Eurostat, myslím, že nikdo z nás nebude zpochybňovat čísla Eurostatu, a pak se můžeme k té debatě vrátit a porovnat, která opatření a jak byla účinná. Říkám, ty dva problémy jsou společné. Ale není to všechno tak černé, jak tady neustále celý rok opozice maluje a předpovídá. Jako byste se na ty krize těšili! Kolik jsme tady slyšeli silných slov? Když jsem to tady prohlásil před několika měsíci, tak to z opozičních lavic bylo zpochybňováno. Když máte nedostatek, tak prostě nemá cenu řešit cenu, protože pořád jsme tady slyšeli, které fabriky vypnete jako první? Ano, nesnižujeme deficity tak rychle, jak jsme si ještě před rokem představovali, to nám nemusíte tlačit. Víme, jaké krize přišly, jak jsme reagovali. Ale přečetl jsem ty vaše plánované schodky. Kde je ta vaše konsolidace, kterou jste plánovali před krizí? Tak si řekněme, že by žádná krize nebyla, dobře, chtěli jste konsolidovat tempem 20 miliard ročně! A vy nám budete říkat, že málo konsolidujeme? Ale vy představujete alternativu horšího hospodaření státu. Ano, to je střet mezi pravici a levici, já ho nijak nezpochybňuju. Projednáváme rozpočet jako celek, jako tým. Ale plán konsolidace předložíme a bude mnohem razantnější než ten, který jste předložili vy.
Neříkejte, že jste zastropovali cenu u výrobců. Co jste udělali jako české předsednictví, aby se tady nevytvářel takovýto nerovný konkurenční tlak na naše firmy, které nebudou schopny tomu konkurovat, aby se tady nevytvářela takováto soutěživá hra mezi jednotlivými zeměmi? Začali jste tím, že jste zrušili EET. Co se týče dalších věcí, zdanění neřestí. Pořád připomínám: jak jste vůbec mohli uvažovat o snížení daně z hazardu? Myslím novelu zákona o státní službě, postupnou digitalizaci a tak dále. Vy mi tady vyčítáte už poněkolikáté digitální daň. Dobře, ať vám něco uznám, ano, prošla naší vládou, byla po prvním čtení a byla v rozpočtu. Kéž byste vy to měl tak daleko s těmi daněmi, to se vám nepodařilo. Stojí vám to za to, i po těch dvou letech to pořád opakovat. Ale já jsem alespoň něco pro to udělala. Když jsem se vás na to ptala nedávno v diskusním pořadu, řekl jste: Vždyť to je jenom miliarda. Já říkám, vy tady upozorňujete na náš vládní a poslanecký návrh. No ano, my jsme si byli vědomi, že potřebujeme legislativu. Vy se nám budete zodpovídat, Poslanecké sněmovně, kde jste si a na základě čeho namaloval 50 miliard do státního rozpočtu. Tak a čekám odpovědi.
Vaše vystoupení, paní předsedkyně, vyvolalo faktickou poznámku, kterou má pan poslanec Munzar. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Většina vašich pozměňovacích návrhů až na malé výjimky jde na úkor vládní rozpočtové rezervy. Vy jste tady v prvním vystoupení řekla, že rozpočet je nástroj hospodářské politiky. Ano, a největším problémem hospodářské politiky je inflace.
Než dám panu poslanci slovo, načtu ještě jednu omluvu. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vy jste myslím hovořil o konci dubna, že si to řekneme, takže řekneme si to na konci dubna.
Děkuji, paní poslankyně.
Okolní státy také vyplácejí zástřelné, Slováci dokonce dávají 100 euro na jeden kus odlovené černé zvěře plus k tomu ještě jsou schopni dávat 50 eur, pokud to je do 10 kilometrů od farmy s chovem prasat.
Máte slovo.
Některé ty firmy mohou vyvést ty firmy z České republiky. To možná bude spojené se schválením včerejšího služebního zákona. Tak to asi není to, co vláda říkala. Tak já jsem se na tu dnešní systemizaci podívala a dozvěděla jsem se, že tam dojde k nárůstu 164 míst. Tak já nevím, jak to tedy je. Takže dojde k navýšení míst na Ministerstvu vnitra, do toho si pan ministr vnitra nechá vzít systémy veřejné správy, jako jsou datové schránky, správa základních registrů a další. To vůbec nechápu, jak může tohle ministr vnitra dovolit, protože vždycky systémy veřejné správy byly pod rezortem Ministerstva vnitra. Jsou to důležité systémy, ať už jsou to datové schránky, CzechPOINTy a další. A vůbec nechápu, že se k takovému kroku přistoupilo. Budu se opakovat. Ale nepostradatelní z hlediska bezpečnosti jsou i policisté a hasiči. Pan Zbyněk Stanjura, ministr financí, vždycky tady několikrát řekl, že pozměňovací návrhy nedáváme. Děkuji vám za pozornost.
Máme zde jednu faktickou poznámku pana poslance Brázdila.
Jak je tedy možné, že se nám v kapitole objevuje 50 miliard, které nemáme podložené ničím? My bychom museli změnit národní legislativu, kterou nejsme schopni změnit. My bychom to museli mít domluvené na Evropské komisi. My bychom museli mít notifikaci Evropské investiční banky, abychom vůbec mohli v příštím roce počítat s těmito penězi v rámci kapitoly Ministerstva životního prostředí. Je to tedy, jak říkal kolega Brabec, pouhé snížení celkového schodku státního rozpočtu.
Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Na úvod svého vystoupení vám tady, kolegyně a kolegové, nejdřív něco ocituji, možná s tou citací za chviličku překvapím, cituji z médií: "Česko si chce půjčit 100 miliard na investice do dopravy. Úvěr je lepší než navyšovat státní dluh, uvedl ministr dopravy. Ten podepsal memorandum se zástupcem Evropské investiční banky. Úvěr musí ještě schválit vláda. Otvíráme novou kapitolu s EIB. Finance použijeme na rozvoj dopravní infrastruktury, především železniční." Vlastně byste to mohli vy nám jakoby vrátit, že my teď kritizujeme něco, co už jsme sami udělali, s čím jsme začali. Takže ano, opravdu tady tu práci s EIB už jsme si odvedli nebo odpracovali, vyzkoušeli, jakkoliv to nazveme. Ale ten ďábel je opravdu, kolegyně a kolegové, ukryt v detailu a podle mě prostě tady platí to okřídlené: není všechno zlato, co se třpytí. Já to zkusím... Jsem rád, že přibíhá, přichází Martin Kupka, ministr dopravy, a bude mě pozorně poslouchat. A to je ta věc, která nám nesedí a na kterou se snažíme poukázat. Koneckonců, víte moc dobře, že na ni poukázala i Národní rozpočtová rada ve svém komentáři k tvorbě státního rozpočtu, že přenášíte tu nerovnováhu bilance právě na fondy. Citovala to Alena Schillerová a není potřeba, abych to opakoval znovu. V tuto chvíli my už s tím pracujeme. Tady určitě mohu konstatovat, že se vydáváte nebo že zkoušíte cestu, která může být dobrá, může být funkční. Dodatečné financování nakonec zajistí Ministerstvo financí, uvedl na rozpočtovém výboru šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura. Tohle my zatím nevíme, to je v té rovnici velká proměnná.
Jak to bude z hlediska poskládání těch nástrojů? Budeme mít k dispozici, a to už můžu také zmínit, další konkrétní nabídky úvěrového financování i ze strany bank - už proběhla v minulých týdnech jednání s bankami. A odpovědné je - a říkáme to od první chvíle - poskládat ty nástroje do mozaiky, která bude pro stát prostě nejvýhodnější. Jediná poctivá odpověď, kterou je na to možné dát i z hlediska vývoje, je opravdu přijít s otevřeným vějířem možností financování. Tak proti tomu stavíme férově, jasně, transparentně pro všechny, pro českou veřejnost, že musíme investovat víc, že budeme investovat víc, že se stavby nezastaví, že se pokusíme i v těch těžkých dobách splácet historický infrastrukturní dluh a že k tomu navíc zodpovědně budeme využívat víc nástrojů. Prosím, odložte aspoň v tomto směru na chvíli zbytečnou povinnou opoziční kritiku a podívejte se na to prosím věcně z hlediska toho, co potřebuje česká infrastruktura, jaké návrhy v tomto směru předkládáme.
S faktickou poznámkou se nikdo nehlásí, takže můžeme...
My na sebe mluvíme, ale přijde mi, že se fakt neposloucháme. Když říkáte: Musíme najít peníze, propagujeme, chceme víc používat PPP, hledáme další možnosti... Tam jsme, pane ministře, naprosto ve shodě. Tady jsme přece ve shodě, v naprosté shodě, opozice i koalice. Za druhé, beru tu vaši větu, ta zazněla na mikrofon - ano, i do budoucna to bude závazek Ministerstva financí. To je velmi zásadní a důležitá věta, která byla konkrétní. A do třetice ptal jsem se pana ministra Stanjury: když to nedopadne, když ty podmínky EIB nebudou tak výhodné, jako kdyby si ty peníze půjčil stát, odkud pak ty peníze vezmete? Bude to novela státního rozpočtu? Bude to z nějaké všeobecné pokladní správy nebo odkud?
Tak říkáte, jak nás bedlivě posloucháte, ale neposloucháte. Ta odpověď zazněla opakovaně a nechci se dohadovat o procedurách. Kdybychom to neudělali, tak to znamená vážný problém pro celou Českou republiku. No, tak nepochybně v tu chvíli vedle toho budou ležet ty ostatní možnosti využití finančních prostředků. A pokud tak rozhodneme, tak na základě toho, že jinde ty finanční prostředky budeme moci čerpat výhodněji. A je poctivé se s tím tak vypořádat, protože stejnou cestou jdou velké podobné fondy, jako jsou fondy ve Švýcarsku, jak to řeší Polsko a další evropské státy, které intenzivně staví a splácejí svoje historické dluhy. A my vysvětlujeme, jaká je ta logika, jen to nechcete přijmout, ale věřte mi, že pokud bychom tou cestou nešli, tak byste dneska tady patrně stáli a kritizovali byste nás, že zastavujeme výstavbu dopravní infrastruktury. To dělat nebudeme. Naopak chceme v tomto směru nabídnout České republice zdravé a poctivé východisko.
Faktické poznámky už tady žádné další nejsou, tak můžeme přejít k dalším přihlášeným do rozpravy, a to je pan poslanec Karel Rais.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Je to stále ta stejná písnička, jsou to stále ty stejné pozměňovací návrhy. Když jsem ty pozměňovací návrhy dával při skládání rozpočtu 2022, bylo mi to zamítnuto. Evidentně vás to nechalo chladným. Pak přišla novela státního rozpočtu, kdy jsem to opět navrhl, kdy byla ještě šance to nějakým způsobem zachránit. Opět to bylo zamítnuto. Opět očekávám konzistenci jejich názorů - pokud dříve to bylo zapotřebí, nyní to už zapotřebí není s odstupem nějakého času? Ten problém tady opravdu je. A já opravdu apeluji, zapomeňme na politické půtky.
Všechny tyto moje návrhy mají jednoduché cíle. Mezi ně patří: ochrana zdraví, prevence rizikového chování, protidrogová problematika u těch nejzranitelnějších, tedy u našich dětí a mladistvých. Dále navrhuji pomoc při řešení nesrovnalostí ve fungování státu při výplatě mezd státních zaměstnanců. Právě maximální podpora tvorby a realizace protidrogové problematiky, sociální prevence a prevence kriminality musí být samozřejmou součástí osvěty a výchovy našich mladých. Použijí to schválně. Nejsou to peníze hozené do koše, jsou to peníze cílené na konkrétní lidi, konkrétní děti. Připomeňme si například regulaci cen mobilních operátorů. Je mi líto, že pan ministr Síkela toto v rámci legislativního procesu a přípravy státního rozpočtu neudělal sám. Proto vnímám tento návrh opět spíše jako podanou ruku a nevidím jediný důvod, proč bychom ho tady nemohli podpořit. Ono vlastně vnímám rozpor a vzájemné vydírání bohužel i ve vaší koalici, ale to už je na vás, jak vy se k tomu stavíte, jak vy to vnímáte. Každopádně máte to schováno pod děravým deštníkem a všímají si toho mnozí. Ten náš rozpor je skutečně bohužel tak hluboký, že bez rozmyslu koalice v této Sněmovně zamítá nebo blokuje cokoli, co opozice navrhne. Dozvídáme se to předem z médií, je to velmi příjemné, nicméně vaše arogance bohužel roste a já znovu prosím, věnujme se věcem, které pomůžou, a neodmítejme věci kvůli tomu, kdo je předloží.